To jsou věci, které budu chtít panu předsedovi předat. Věřím, že takto načatou práci v oblastech ať už s akademickou obcí, či s obcí kulturní bude rozvíjet tak, jak jsem se o to snažila já sama. Pane předsedo, dovolte mi ještě jednou, abych vám pogratulovala, popřála vám, ať se vám ve vašem úkolu, který jste na sebe dneškem vzal, daří. Přeji vám též, abyste plnil svou roli ve prospěch občanů České republiky, ve prospěch Poslanecké sněmovny a abyste s ní byl spokojen vy sám osobně.
Já bych chtěl poděkovat paní poslankyni Němcové za její vystoupení.
Dále byly přijaty pozměňovací návrhy senátorů, mimo jiné již zmíněný pozměňovací návrh senátora Pavla Eyberta, který se týkal limitů veřejných zakázek. Byl také přijat pozměňovací návrh senátora Jaroslava Kubery na zrušení povinnosti, aby se k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky vyjadřoval povinně autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik. Zbývající pozměňovací návrhy byly technického charakteru a byly rovněž přijaty. Vláda přijaté pozměňovací návrhy nerozporuje a s provedenými změnami souhlasila. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane premiére.
Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, u tohoto zákonného opatření byl Senát nejvíce na pochybách, zdali je splněna podmínka neodkladnosti. Opravdu tady se vedla diskuse a názory byly rozdílné. Kolega Eybert a Kubera tam zanesli zásadní posun, který je samozřejmě pro obce výhodný.
Pane předsedo, děkuji za slovo. A já řeknu názor svůj, ale vlastně vyjádřím i názor poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Ale ty další věci, které zde ještě nebyly jmenovány - šššš.
Takže bohužel příště už asi budu muset jmenovat a žádat o klid.
Děkuji.
Děkuji, paní poslankyně. Další přihlášenou, zatím poslední v obecné rozpravě, je paní poslankyně Věra Jourová.
Ministra naprosto zneuctili odboráři, Česká lékařská komora a několik profesních sdružení lékařů, kteří pod vidinou lepších časů a slibů nastupující levice začali tušit nové období hojnosti. Kdo by v takovéto atmosféře slibující peníze místo náročných kroků zvyšujících efektivitu nenatáhl ruce? Tvrdé požadavky zdravotníků při tvorbě finančních plánů nejsou žádné novum a ministři zdravotnictví se s nimi setkávali opakovaně. Současné absurdní požadavky nám však dobře připomínají jednu ze základních příčin věčných problémů s našimi zdravotnickými financemi. Koalicí, kterou bude mít ČSSD jako vítěz voleb možnost výrazně ovlivňovat tak, jak to dlouhodobě v minulosti i ve svém volebním programu slibovala. To je přesně to, k čemu se máme po této rozpravě hlasováním vyjádřit. Lze očekávat, že se tento malý podíl HDP pro zdravotnictví bude postupně zvyšovat i u nás. Chápu zdravotníky, že by chtěli toto zvýšení teď hned. Jak však ukazují světové statistiky, není procento HDP plynoucí do zdravotnictví zdaleka jediným ukazatelem kvality zdravotnického systému a vůbec už není přímo úměrné ukazatelům dobrého zdraví populace. Znovu říkám, že peníze by zdravotnictví pomohly. Je tu však ještě jeden fakt vázaný na zemi, kde žijeme. Procento HDP jdoucí do zdravotnictví totiž v celosvětových statistikách výrazně koreluje s absolutní výší HDP příslušné země. Prostředků pro zdravotnictví si bohužel budeme moci v pohodě dopřávat více až v té době, kdy si na ně tato země vyšší produktivitou práce vydělá. Musíme se smířit s tím, že žijeme v oblasti, která díky své historii stále ještě nemá nejen na luxusnější zdravotnictví, ale ani na velkorysejší sociální systém, bohatší školství či technologicky lépe podpořené bezpečnostní složky. Naše vláda efektivitu zdravotnictví prokazatelně zvýšila a já, abych neopakoval to, co řekli předřečníci, tak musím říci, že zdravotnictví jsme přebrali v deficitu 7 miliard korun ročně a sociální rozvrat se prezentoval akcí "Děkujeme, odcházíme!". Když jsme odcházeli z ministerstva, naznačovaly letošní očekávané hospodářské výsledky podstatně nižší deficit v systému všeobecného zdravotního pojištění okolo 2 miliard korun, tedy podstatně méně, než se říká nyní. Kde se ten rozdíl vzal, mně není úplně jasné, ale je jasné, že všichni, kdo lobbují pro zdravotnictví, jakmile cítí, že je možno peníze do zdravotnictví přilít, tak se o to začnou snažit daleko více. Zdravotnictví si vydělalo těch 30 miliard, které tady zmínili předřečníci. Ještě znovu opakuji, ve zdravotnictví jako v jediném systému, který žije ze systémů, které žijí na veřejných rozpočtech, zvýšilo za poslední období mzdy, a to poměrně výrazně - zhruba 6 miliard ročně. Pokračoval technologický rozvoj, jak lze dokumentovat na rozvoji onkologických a neurologických center v posledních letech. K tomu samozřejmě si zdravotnictví muselo vydělat i na zátěž způsobenou DPH. Já tady nechci mluvit o tom, jak jsme efektivitu zvyšovali, aby to nevypadalo, že tady chválím naši činnost ve zdravotnictví, ale je potřeba říct alespoň několik vět. Doladili jsme lékovou politiku, potlačili jsme korupci v nákupech, motivovali poskytovatele úhradovými vyhláškami hledat rezervy jak v hospodaření, tak v racionálním poskytování péče. Mimo jiné musím zmínit, že neefektivitu v chování pacienta zvyšuje i nízká spoluúčast, která je v přímé kontradikci se záměrem úplné likvidace regulačních poplatků, tak jak ho předkládají levicové strany. Při opatrněji nastavených sociálních stropech by bylo naopak možné i v rámci závěrů Ústavního soudu spoluúčast spíše zvýšit tak, abychom se dostali na evropský standard. Bylo by možné uvádět další fakta a opravdu již nebudu zdržovat. V tehdejší době místo toho, aby byla postupně posilována zařízení medicínsky i ekonomicky úspěšná, byla v několika vlnách, a to se táhlo až přes rok 2000, zdravotnická zařízení plošně a zbytečně oddlužována tam, kde byla neúspěšná.
Autoři zákona však jakoukoliv věcnou kritiku odmítají. Po odložení účinnosti volá i Česká advokátní komora. Bývalý náměstek ministryně pan Korbel sdělil v časopisu Soudce, že soudy nedostanou na posílení administrativy ani jednoho zaměstnance, přitom nový občanský zákoník na soud klade mnohem více věcí, v nichž budou soudy nově rozhodovat. Jeden z příkladů už tady byl uveden, a to je to pravidelné přezkoumávání způsobilosti osob, které mají omezení k právním úkonům. To bude pravidelné každé tři roky. A pro vaši informovanost, jedná se asi o 35 tisíc osob, čili náklad navíc každé tři roky 210 milionů korun. Opět byl přijat až nedávno. Komu tento chaos prospěje? Například zákon o zvláštních řízeních soudních psala odborná asistentka z Právnické fakulty v Olomouci, která má asi 35 let. Bohužel ten zákon také takto vypadá. Jeden z dalších spolutvůrců a přednášejících zase nabádá k nerespektování rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu. Opět je to příklad teoretika, který ale absolutně nerespektuje praxi. Nejzásadnější je to, že tito lidé, tito teoretici, kteří si mohou dovolit dva měsíce psát jeden článek, by si měli uvědomit, že soudci musí každý měsíc vydat kolem 30 rozsudků, na některých soudech mnohem více. Jejich formální a teoretický přístup však svědčí o tom, že nikdy reálnou praxi na soudech neviděli.
Děkuji a nyní je přihlášen pan předseda Senátu Milan Štěch.
Já se domnívám, že to je samozřejmě věc polemiky. My jsme tu záležitost diskutovali s právníky, zejména s ústavními právníky, a bylo nám řečeno, že to je do určité míry precedens, který tvoříme, a záleží na nás. Záleží na vládě, na Senátu, v této chvíli na Poslanecké sněmovně, jak se k této záležitosti postaví. Vidíte v tom, jak je to individuální přístup, a já se domnívám, že toto je potřeba, aby bylo respektováno, že Senát je v této záležitosti suverén a předkládá návrh, se kterým se on ztotožnil. Takže to si myslím, že je rozhodující. A v Senátu takovýto názor nepřevažuje. Prostě Senát měl jiný názor, než měla minulá většina Poslanecké sněmovny. Takže tolik jenom k tomu hlavnímu, které tady vlastně zaznívá a které určitě je předmětem oprávněné polemiky, a to je ten test neodkladnosti, ale ten precedent tvoříme všichni dohromady a já si myslím, že
Prosím, máte slovo.
Pan předseda Senátu už řekl jednu velmi podstatnou věc. My jsme skutečně byli před jakousi Sophiinou volbou, jak říkala paní poslankyně.
Prosím vystoupí pan předseda Senátu Štěch.
Děkuji. Přeji vám, aby vaše práce byla úspěšná ve prospěch naší země, a až budete svůj mandát končit, abyste mohli říct: odvedli jsme dobrou práci. Ale prosím, berte v úvahu, že Senát je v tomto případě suverén. Proto bylo zákonné opatření v podobě, jakou máte k dispozici, přijato a bude záviset na vás, jestli se rozhodnete, aby nadále bylo platné jako řádný zákon.
To byl pan předseda Senátu Milan Štěch, který nás informoval o stanovisku Senátu a způsobu projednávání v Senátu. A já tedy otevírám rozpravu, do které mám zatím pět přihlášek řádných. Pan poslanec Stanjura prosím a potom v pořadí tak, jak je na tabuli, pan poslanec Tejc.
Myslím si, že u novely zákona o veřejných zakázkách je to mimo jakoukoli debatu. V tom nevidím žádný problém. Všeobecné zdravotní pojištění, navýšení platby za státní pojištěnce - je stejný případ. Je to věc, kterou naše vláda prosazovala, dlouhodobě připravovala, svedla nejeden politický zápas tady v Poslanecké sněmovně, nejeden politický zápas Sněmovna versus Senát. Podle mě to číslo není ničím podložené, je vymyšlené. Jinak si myslím, že to je šíření poplašné pravdy. Zrychlení odpisů byla věc, která se v tripartitě dohodla. Nebyla kontroverzní, měla všeobecnou podporu. Myslím si, že je to užitečná věc, na kterou naše podnikatelská veřejnost čekala a která mohla pomoci zrychlit investice jak ve veřejném, tak zejména v privátním sektoru.
Někoho jenom ta, jenom ona. Byli i tací, které nezajímala vůbec žádná. A proto ta jednání byla poměrně velmi klopotná. A proto jsme zhruba v polovině toho volebního období přistoupili k tomu, že jsme opět tento megavýbor rozdělili na ty dva výbory - pro bezpečnost a pro obranu. Já bych prosil, abychom neopakovali chyby, kterých jsme se dopustili již v minulosti.
Děkuji panu poslanci Kortemu. Pokud tento návrh neprojde, hlasovali bychom potom o tom původním návrhu pana předsedy Faltýnka. Takže v principu hlasujeme o tom, že v této verzi, o které hlasujeme, budou působit dva výbory - výbor pro obranu a výbor pro bezpečnost - a ty ostatní, které jsou v těch návrzích identické. Prostě bude výbor pro bezpečnost a výbor pro obranu. Navrhuji, aby ověřovateli této schůze byli páni poslanci Adolf Beznoska a Jiří Petrů. Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Kdo souhlasí, prosím stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. petiční výbor 15 členů rozpočtový výbor 25 členů kontrolní výbor 15 členů výbor pro evropské záležitosti 19 členů hospodářský výbor 25 členů výbor pro bezpečnost 15 členů výbor pro sociální politiku 21 členů výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj 21 členů výbor pro životní prostředí 15 členů zemědělský výbor 19 členů. Takže já jsem ty počty přečetl, každému je jasné, o čem hlasujeme. Pokud ano, tak prosím, kdo souhlasí s mnou přednesenými či navrženými počty výborů? Zahajuji hlasování, kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte prosím ruku.
Připraví se pan kolega Štětina.
Děkuju, pane předsedající. Dámy a pánové, kdyby mi někdo před rokem, kdy jsem toto ctěné shromáždění sledoval tamhle z galerie, řekl, že tu budu mluvit, asi bych si pomyslel, že je padlý na hlavu. Nu, stalo se, život je někdy zajímavý a možná bude ještě zajímavější. Když firmy, a ono opravdu někdy státní aparát lze srovnat s firmou, udělají chybu, to znamená, nevychytají všechny detaily svého výrobku, posledně to udělal třeba Boeing, tak ho samozřejmě stáhnou na vlastní náklady, a teprve když je to naprosto dokonalé, tak to může zase lítat. Nenašel se ještě nikdo, kdo by řekl, že to je dobré. Prosím vás, to je přeci naprosto šílené, omlouvám se. My prostě nutíme lidi, aby tím naším - tedy naším, já jsem ten nováček, takže za to ještě nenesu zodpovědnost - aby tím naším vadným výrobkem létali nebo jezdili. A nemohou proti tomu dělat prostě nic. Pojďme to tedy schválit a pojďme to potom opravit. Budeme toho muset opravit asi ještě víc. A možná by bylo dobré pro naše duševní zdraví i duševní zdraví těch, kdo nás poslouchají, abychom mluvili stručně.
Děkuji panu poslanci Martinu Komárkovi.
A my na opravdu velké zásadní změny potřebujeme dostatek času právě proto, že se na ně připravujeme často na poslední chvíli. Čili to zákonné opatření je vynucené situací, do které jsme byli vmanipulováni. Na tom trvám.
Prosím, pane poslanče, máte slovo, budu vám to měřit. Děkuji panu poslanci Dolejšovi. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Já tomu prostě nevěřím. Ale fakt chci říci, že to není pravda, že všichni říkáme, že je to špatně. Abychom když tak o tom popřemýšleli a vedli debatu. Já jsem měl tu výhodu, že ty sněmovní tisky tady ležely od srpna. Ale poslankyně a poslanci dostali text schválený v Senátu. Bez důvodové zprávy, která obvykle každý návrh zákona doprovází. Ať už ten návrh zákona napíše poslanec, skupina poslanců nebo vláda.
Řada z nich hovoří o daňových rájích. Tak se pokusme motivovat naše daňové rezidenty, aby do nich neutíkali. Tohle je jeden z hlavních důvodů.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji pěkně, vážený pane předsedající. My jsme na tomto plénu o občanském zákoníku velmi podrobně hovořili, ostatně ta první verze byla předložena ještě za předminulého volebního období. Vedli jsme debatu s panem kolegou Tejcem, který na to má svůj odborný názor. Tolik tedy mýtus chaosu a rychlého přijímání občanského zákoníku. Na žádném jiném zákoně v této zemi se takto dlouho nepracovalo, žádný jiný zákon nebyl v zásadě dvakrát projednáván na půdě Poslanecké sněmovny. Neznám tedy zemi, a to říkám jako člověk, který se tímto problémem zabývá, neznám postkomunistickou zemi, která by dobrovolně šla cestou pouhých novel bez toho, že by v nějakém horizontu chtěla přijmout novou právní úpravu. Chybou je, ale to je chyba, za kterou nikdo nemůžeme, že tato nová právní úprava měla být přijata před deseti lety. Jsme bohužel v jakési půli cesty, na půl cesty od zákona z roku 1964, ale zdaleka, dámy a pánové, se neblížíme tomu, jak vypadá evropský standard občanského práva. A to říkají i ti, kteří jsou odpůrci nové kodifikace a kteří by třeba říkali: pojďme dál, cestou dalších novel. Paní profesorka Válková tady zmiňovala ve svém návrhu usnesení, že se jedná z hlediska legisvakance o nepřiměřeně krátkou dobu. Já jsem ochoten toto připustit u těch doprovodných zákonů. Je opravdu chyba díky politické situaci v této zemi, že doprovodné zákony v podobě zákonných opatření přijímáme v tuto chvíli. Ale dámy a pánové, samotná legisvakance téměř dvou let u občanského zákoníku je evropským standardem. To tady opakuji. Většina evropských států měla dobu kratší než dva roky. Maďarsko například půl roku. Považuji to za velkou chybu. Ostatně to je třeba tady říci, že ten věcný záměr toho zákona, který tu dneska je tak kritizován i sociálními demokraty, byl schválen vládou Miloše Zemana. Já velmi bedlivě sleduji to, jak se občané, firmy, profesionálové připravují na nový občanský zákoník. Nežijte v mýtu a nepodléhejte jenom těm, kteří vás dneska oslovují, obcházejí a tvrdí vám: odložte občanský zákoník. Celá odborná veřejnost, právnické fakulty, firmy, banky, občané se na nový občanský zákoník připravují. V této zemi probíhají desítky, možná stovky školení. Už vyšly první díly komentářů k tomuto novému zákonu. A já osobně se domnívám, že i kdyby to bylo možné, jako že to možné není, a nyní bychom odložili účinnost, měsíc před samotnou účinností, pak se domnívám, že bychom poškodili ty, kteří doufali v právní jistotu, čekali na první leden a připravili se, a pomohli bychom těm, kteří se na to takříkajíc vykašlali a nechali to být. A já si myslím, že zákonodárný sbor má primárně hájit zájmy těch občanů, kteří dodržují zákon a připravují se na účinnost nového zákona.
Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny
Připomínám, že seznam ověřovatelů vám byl dnes dopoledne rozdán na lavice.
Ano, tak tomu zcela jistě bude. Zeptám se, zda se někdo do rozpravy hlásí. Předpokládám, že není potřeba ta jména znovu opakovat. Hlasování zahájím. Konstatuji, že jsme schválili ověřovatele Poslanecké sněmovny tak, jak byli navrženi a jak byli jmenováni panem předsedou volební komise. Prosím, pane předsedo máte slovo.
Hezký podvečer, vážení kolegové, kolegyně. To je můj návrh.
Děkuji. Pan předseda Faltýnek. Poprosím pana poslance Koubka. Připraví se pan předseda klubu Sklenák.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nemám k tomuto bodu.
Mám to zde připraveno, nechtěl jsem rušit projednávání již otevřeného bodu. Mám připravenou nominaci, kterou odhlasujeme bezprostředně po tomto bodu. Nezapomněl jsem na to, máme to připraveno. Děkuji. Prosím, pan předseda Roman Sklenák.
V každém případě chci sdělit stanovisko klubu sociální demokracie, která navrhuje, aby výbory pracovaly v tom složení, tak jak tomu bylo na konci volebního období minulého. Ten stav, kdy byl výbor pro obranu a pro bezpečnost sloučen, jsme si tady vyzkoušeli. Neosvědčil se tento model a také proto v průběhu volebního období byl tento výbor rozdělen na dva - na výbor pro obranu a na výbor pro bezpečnost.
Děkuji. Hlásí se pan předseda klubu KSČM Kováčik.
Klub KSČM bude podporovat, aby oba dva výbory pracovaly zvlášť. Myslím si, že není nic dramatického, když ty výbory budou tak, jak byly ke konci minulého období.
Děkuji.